Jste vláda podvodníků. Jste vláda korupčníků. Já bych vás moc prosil, abyste mě volali k odpovědnosti za tato slova, protože na kauze biopaliv vám dokážu, že jste lhali, že podvádíte a že kradete. Možná že Babišova média o tom napíšou něco jiného, ale tu pravdu vám nikdo neodpáře, kolegové!
To byl pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Prosím, k programu schůze, pane kolego Komárku.
Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě k programu schůze. Já nejsem nositelem přednostního práva, takže ho nemohu zneužívat. Já dostanu slovo jenom občas. Ale chci mluvit o té situaci, kdy jsem včera slovo nedostal, ale nechci mluvit o sobě, chci mluvit samozřejmě obecně. Tato formule nemá oporu v jednacím řádu. Nemá žádnou oporu v jednacím řádu, přesto se používá často. Včera jsem použil určité formule a pan Stanjura, který zneužil svého přednostního práva, se mě snažil poučit. Poučil mě naprosto špatně.
Je, pouze si dovolím požádat o to, kdy byste rád ten bod zařadil.
V tomto případě bychom měli vyžadovat kontrolu celého hlasovacího zařízení. Pan Stanjura se tedy mýlil. Prosím tedy o zařazení jmenovaného bodu jako posledního bodu této schůze.
Já děkuji panu poslanci Komárkovi a ztotožňuji se s ním, že skutečně poslanci nejsou neomylní.
Já klidně ten bod podpořím. Já s tím nemám žádný problém. Ale aby nedošlo k mýlce. Já jsem nic hlásit nechtěl, já jsem nikoho nepoučoval. Vy jste protestoval proti tomu, já ne. Já jsem akceptoval výsledky hlasování tak, jak byly. Podle jednacího řádu může každý poslanec vznést námitku proti výsledku hlasování. A to je přesně ono. Takhle se to jmenuje. Já vím, že někteří, možná jako pan poslanec Komárek, chtějí mít všechno napsané v zákoně, i přesné citace, co kdo říci může a co říci nemůže.
Nyní prosím pana předsedu Kováčika.
Včera ta situace - já jsem se do ní také zapojil a pokoušel jsem se pana kolegy Komárka zastat, po zásluze jsem za to dostal vynadáno od paní řídící, že se pokouším ohýbat jednací řád. Jedním z těch zvykových obratů a formulací je právě ta formulace, o které tady byla řeč. A jestliže tedy někdo řekne chtěl jsem nebo nechtěl jsem hlasovat tak, jak to vyšlo, tak to může být vykládáno všelijak. Jestliže někdo řekne vznáším námitku proti výsledku hlasování, hlasoval jsem nějak, na sjetině se to objevilo jinak, tak se hned o té námitce hlasuje a tato, řekněme, chvilka, která je spíše procedurální než věcná, uběhne o to rychleji. Ve stenozáznamu se ta situace upraví a jede se dál a je tímto vyjádřena ta svobodná vůle poslance nebo poslankyně, jak vyjádřit to hlasování. Pojďme se tak dohodnout, že bychom tyto věci nadále se pokusili dodržovat. Určitě to přispěje k efektivnosti našeho jednání.
Já děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o návrzích, které tady byly předneseny. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění. Kdo je proti? Návrh byl přijat a bod byl tedy vyřazen. Měl by to být poslední bod této schůze Sněmovny. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Podmínky pro působení zahraničních odborníků ztěžují internacionalizaci českých vysokých škol a jejich spolupráci s renomovanými zahraničními univerzitami. V době, kdy jsme investovali miliardy korun do výzkumných center, je nutné vytvořit podmínky, abychom získávali snadno skutečně kvalitní zahraniční odborníky. Stěžejní profilující předměty musí v magisterském studiu nejenom garantovat, ale i vyučovat český docent nebo profesor. Přitom jde o renomovanější zahraniční odborníky, než jsou členové vědecké rady vysoké školy, kteří o té věci rozhodují. Tady si myslím, že je potřeba udělat hodně věcí. Z mediálně zajímavých případů bych tady uvedl předávání nebo zbavování se akademických svobod a to bych ukázal právě na příkladu jmenování profesorů prezidentem republiky. Domnívám se, že pokud akademická obec reprezentovaná vědeckou radou vysoké školy svobodně a korektně projeví svou vůli jmenovat konkrétního docenta za jeho celoživotní pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci profesorem, pak bychom tento proces jmenování neměli dávat mimo univerzitní prostředí. Je zřejmé, že jde o nesystémový krok, když celý proces jmenování profesorem probíhá v rámci rezortu... Myslím si, že bychom měli spíš akademické svobody rozvíjet a podporovat a ne se jich zbavovat kvůli pochybnému pozlátku jednorázové komunikace s prezidentem. Letošní rok technického vzdělávání je zejména pro technické a pro přírodovědecké fakulty rokem mimořádných příležitostí spolupráce s průmyslovou sférou. Abych to nějak uzavřel. Těm, co poslouchali, děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Ano, děkuji, bude zaznamenáno. A slovo má paní poslankyně Putnová, připraví se paní poslankyně Semelová.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dostáváme na stůl novelu vysokoškolského zákona, na kterou jsme skutečně dlouho čekali. Minimálně od roku 2004, od dob, kdy byla ministryní školství paní Petra Buzková, se hovoří o tom, že náš vysokoškolský systém potřebuje zásadní reformu. Od té doby vyrostla celá jedna generace a děti, které se tehdy narodily, se vlastně budou hlásit na vysoké školy. Vysoké školy se zásadně proměnily, změnily se metody výuky i technologie, změnili se i studenti. Očekáváme tedy, že novela vysokoškolského zákona bude odpovídat změněným podmínkám a přinese nové možnosti, novou regulaci a také nové vize pro další desetiletí. Chtěla bych ocenit, že pan ministr předložil novelu vysokoškolského zákona v termínu, v souladu s legislativním plánem. Ministerstvo nezačínalo s prázdnýma rukama, a když přistoupilo k této novele, mělo před sebou jednak nedokončené novely z minulého volebního období a mělo také na stole analýzy, které samo zadalo prostřednictvím individuálních projektů národních. Jenom za posledních pět let by investice do těchto analýz, metodik, deskriptorů, vydaly asi za 250 milionů. Kdybychom vzali celé období posledního desetiletí, bylo by to více než 500 milionů. Více než půl miliardy šlo do analýzy vysokoškolského prostředí s řadou doporučení. Moje další vystoupení bude už více kritické. Podívejme se na to, co přináší novela z hlediska studijního programu. Rozděluje ho v rámci bakalářského a magisterského studijního programu na akademický a profesní. Profily těchto studií jsou formulovány velmi vágně, není jasná prostupnost a není jasná forma financování. Ti první se domnívají, že budou zvýhodněny vysoké školy, které budou připravovat v akademickém studijním programu, protože se očekává, že tam bude více přímé výuky, bude nutné více kvalifikovaných pracovníků, a z logiky věci tudíž vyplývá, že to bude příprava na povolání náročnější. Ti, kteří by přicházeli v úvahu pro výchovu prakticky orientovaných studentů, očekávají, že naopak oni by měli být ti, kteří budou zvýhodněni.
Možná mi to někdo vysvětlí, ale myslím, že to pro něj nemohlo být překvapení, když sám říkal, že jeho názor není kladný na to, co navrhoval pan poslanec Rais, ale neutrální. Mám pocit, že se tady s lidmi hraje ošklivá ruleta.
Faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane zpravodaji.
Pan poslanec Bendl říká, že nerozumí, proč pan ministr Babiš se divil, že někdo hlasoval tak či onak. Já mu to vysvětlím. Tihle pánové jsou zvyklí mít své brandy. Má svoji Škodovku, má svůj SEAT, má něco podobného. To je tahle logika, kterou by se měli všichni vzepřít a říct, že nejsme všichni na prodej! Že se nedáme všichni koupit! Jsou to prostě zloději a podvodníci. A dnešní den to prostě jasně prokázal. Kolikrát lhali v otázce biopaliv? Třikrát?
To byl poslední přihlášený v rozpravě. Teď je slovo s přednostním právem pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, který byl řádně přihlášen.
Já jsem tady vystoupil 8. dubna a položil jsem mnoho konkrétních otázek. Ta vyjádření jsou zmatečná, protichůdná. A je možné, že nemáme k dispozici úplně přesné podmínky toho, co Brusel po nás vlastně chce. Já tu otázku vrátím. Pane ministře, mě by zajímalo, co skutečně po nás chce Brusel. V této chvíli vyjednáváme o prodloužení této podmínky. Nebo je to úplně jedno? Najednou slyšíme od ministra zemědělství ne, nic nám nehrozí. Na pracovní úrovni mám signály, že nám nic nehrozí.
Já budu konstatovat přihlášené. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kudela, s přednostním právem předseda Poslanecké sněmovny a pan zpravodaj. V tomto pořadí tedy. Pan kolega Kudela se nehlásí, čili s přednostním právem předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych chtěl poprosit pana poslance Kalouska, aby nás nezatahoval do svých sporů s hnutím ANO či do svého osobního sporu s panem ministrem financí Babišem. Sociální demokracie udělala pouze to, co předem jasně deklarovala. Řekli jsme, že budeme hlasovat pro původní vládní návrh. Za druhé chci říci, že zásadně odmítám narážky na kupování poslanců a další podobné nepřístojnosti, protože sociální demokracie má se zájmem o své poslance jistou zkušenost. Byla tady doba, kdy byl velký zájem o poslance sociální demokracie. Nikoho z nás, co tady sedíme, jste si nekoupili. My nejsme na prodej a nebudeme!
Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a můžeme zahájit první bod, kterým je vládní návrh zákona... Pardon, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, i pro mne je zřejmé, že vládní návrh novely zákona o vysokých školách reaguje na složitou a mnohdy problematickou situaci, do které se dostalo naše vysoké školství. Po předchozích marných nebo nezavršených přípravách proto přichází s jistým ucelenějším návrhem na řešení až současná vláda. Rozumím zejména snaze vlády zefektivnit kontrolní mechanismy a některé procedury organizace a řízení. Jestliže se stát jako celek i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v minulosti postupně zříkaly a zbavovaly některých kompetencí, nebylo to spojeno s odpovídajícím a zejména mnohdy ne s efektivním nahrazením odpovědnosti vysokých škol samotných. Dnes už ale po letech také víme, že se tento případ nestal pro řadu dalších vysokých škol dostatečným varováním a že nenásledovala dostatečně účinná opatření k tomu, aby se v celé řadě variant neopakoval stav neuchopitelnosti a pozdních reakcí na podobné jevy, jak se o tom znova a znova přesvědčujeme. Pokud se v určité omezené formě objevuje v návrhu i cesta, jak se vypořádat s podvody kolem falešných a podivných studií, s plagiátorstvím a podváděním v honbě za diplomy a tituly, pak je to trochu po špinavé pěně nad kalnými spodními proudy. Proto vítám, že novela deklaruje úsilí o úpravy i zefektivnění hodnocení kvality vysokých škol. Zřízením Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy má vzniknout personálně silná instituce. Jde o to, aby měla odpovídající kompetence a odpovědnost. Dámy a pánové, vnímám jako žádoucí i úpravu pravidel působení zahraničních vysokých škol na území České republiky. S ohledem na pověst českého státu by ale měly existovat i určité garance toho, že cizí subjekty zaručují určitou úroveň a na území republiky nebudou z důvodů benevolence poškozováni ani případní zahraniční studenti. Osobně považuji za nutné zdůraznit vedle zvýšení kvality i sociální dostupnost vysokoškolského vzdělávání. Zaznamenávám, že vláda do svého návrhu začlenila i úpravu - tedy navýšení - sociálních stipendií a že tak reagovala na oprávněný požadavek, který byl již dříve vyjádřen poslaneckým návrhem. Je možné diskutovat o tom, zda je to dostatečné při všech překážkách, které musí tito studenti ve snaze získat vysokoškolské kvalifikace zdolávat. V každém případě ale jde o starý dluh vůči studentům ze sociálně slabých rodin. Zcela závěrem znovu zdůrazňuji: předkládaná novela určitým způsobem reaguje na stav, který buď dlouhodobě není dobrý nebo který s ohledem na vývoj systému, jeho mezery, je žádoucí měnit. V každém případě ale považuji předložený dokument za solidní základ, o kterém je možné, a dokonce nutné seriózně jednat.
Návrh, tak jak je dnes koncipován svou neprůhledností a tím politickým rozhodováním, je opakem toho, jak by to mělo vypadat. Modely studia, které jsou třeba běžné ve Velké Británii v podobě tzv. sendvičového studia, kde je institucionálně možné prokládat studium s praktickým působením v průmyslové praxi.
Pane kolego, já dělám, co můžu i bez použití mikrofonu, abych snížil hladinu hluku ve sněmovně, ale moc se mi to nedaří.
Není tam systémově řešeno sendvičové studium jako propojení studia s praxí, které je velmi významné zejména v těch oblastech studia, kde se nám jedná o větší dimenzi profesního studia. Chybí na těch pokročilých patrech ekvivalent něčeho, co se v zahraničí nazývá průmyslové PhD, model, který je znám například z Dánska, a u akreditací jsou zcela pominuty parametry mezioborových studijních programů. Přičemž všeobecně se v prostředí vysokoškolské vzdělanosti v zahraničí považuje interdisciplinarita za podstatnou součást vysokoškolského vzdělávání. Tady celý ten systém předpokládá, že jsou to vlastně izolované požadavky jednotlivých skupin, které mohou stát vedle sebe. Jestli tohle je pravda, nebo není, to se uvidí až v případě vypracování těch příslušných podzákonných norem. Přechod mezi školami a akreditační agenturou považuji za velmi výrazný problém, stejně tak považuji za problém to, že tam není řešena izolace mezi odborným působením v akreditační agentuře a politickými pozicemi nebo pozicemi ve státní správě v podobě přecházení. Domnívám se, že by tam měl být požadavek, řekněme, pětileté karantény od působení v politické straně nebo ve státní správě pro lidi, kteří budou působit v akreditační agentuře. Zmiňoval se o tom tady už kolega Rais v tom posilování pravomoci rektorů. Když si přečtete důvodovou zprávu, důvodová zpráva s touto změnou vnitřní struktury vysokých škol vůbec neoperuje.
To nemohu, pane poslanče.
Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další den 27. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Případně bychom pokračovali dalšími neprojednanými body z bloku prvních čtení. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Druhý návrh se týká výroční zprávy o hospodaření České televize, bod 115, který navrhuji pevně zařadit na středu jako první bod příští týden.
Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Děkuji.
Já ho zatím neoslovuji, takže není žádný důvod. Myslím, že se všichni můžeme podívat do dokumentů Poslanecké sněmovny. Když si najdete sněmovní tisky, dáte si jiné volební období a najdete si volební období od roku 2006 do roku 2009, tak zjistíte, jaká je pravda.
Dovolím si požádat sněmovnu o klid. Děkuji.
Poslanecká sněmovna tehdy odložila návrh zákona, který schválila předchozí koalice, to znamená sociální demokraté, Unie svobody a KDU, o jeden rok. Byl to poslanecký návrh zákona. Toto jsou fakta. Když někdo něco ruší, tak prostě nemůžete tvrdit, že uvažuje o zavedení. To nemá žádnou logiku, to je přesně naopak. A to jsou fakta. Plně respektuji váš politický postoj, že to chcete zavést. To je naprosto v pořádku, o to se budeme utkávat, budeme argumentovat tam a zpátky. A mělo by se pracovat jenom s pravdou - i v politickém zápase. Nejdřív to byl poslanecký návrh velké skupiny poslanců. Prvním předkladatelem byl Martin Říman a ten druhý byl vládní návrh. Myslím, že to je sněmovní tisk 222 z toho volebního období.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Vláda i poslanci vládní koalice jednomyslně tento návrh podpořili a do léta byl tedy na můj návrh zákon o registračních pokladnách zrušen. Do konce roku 2007 jsem potom vyhodil těch 520 úředníků, které předtím vláda naprosto zbytečně nabrala na tento nesmyslný projekt. Pan ministr financí teď začíná nabírat stovky úředníků na obsluhu registračních pokladen. Domnívám se, že to je mimořádně nehospodárné nakládání s rozpočtovými prostředky, protože oni budou mít co dělat, až ten zákon bude nejenom platný, ale bude také účinný. Je to prostě zbytečná snaha, marná.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Mám přece jen ještě jeden návrh k pořadu schůze.
Troufám si s tímhle pohledem polemizovat a tvrdit, že v oblasti akademických pracovníků ta úprava naopak znamená malý krok zpět oproti současnému stavu. Jinými slovy těmi, kteří získají ty české tituly - a jsou to tituly v uvozovkách, protože fakticky žádný zákon je nezavádí, žádný zákon nezakazuje, aby kdokoli si usmyslí, si psal před jméno doc. Neexistuje zákon, který vám tady tohle to zamezuje, a z hlediska ustanovení v listině práv jakmile nemáte zákon, který vám udává povinnost, nemusíte to respektovat. Toto omezení zdánlivě vypadá jako krok, který může zabránit nějakým nepravostem, nějakým manipulacím s těmi místy. Ale toto je pravda nejvýš v okamžiku, kdy se podíváme jenom na tuzemské domácí prostředí. Jinými slovy, nezřizuje novou kategorii uznávaného titulu, ale zřizuje konkrétní jméno pracovního místa, které lze zřídit na vysokých školách s tímto vymezením. Ale jen na první pohled. V okamžiku, kdy vypíše škola řízení, kde poptává obsazení místa profesora, tak to bude samozřejmě ten náš profesor, který dostal někdy v minulosti na Pražském hradě podepsaný dekret a v Karolinu nebo poštou zaslaný dekret o jmenování profesorem. Nebude to ten zahraniční profesor z toho Oxfordu nebo Harvardu. A pro změnu čistě hypoteticky v okamžiku, kdy se najde tuzemský uchazeč, který bude shodou okolností lepší než ti zahraniční, kteří se na to budou hlásit, tak vypsané řízení se bude vztahovat pouze tady na tohle nově vytvářené pracovní místo.